A není vůbec pravda, že to bylo proto, že sociální demokracie avizovala, že ho po volbách zruší. To je naprostý nesmysl. Ti mají určitě jiné možnosti, jak investovat své prostředky tak, aby se zajistili na stáří.
Plat je zde stanoven paušálně jako pevný bez ohledu na délku odborné praxe a pracovní výsledky. Nelze stanovovat osobní ohodnocení a přiznávat odměny. Taková právní úprava je doslova neřízeným výstřelem v odměňování zaměstnanců státu. Právní zástupce s 30letou odbornou praxí a s vysokou výkonností má v důsledku tohoto ustanovení stejnou výši platu jako právní zástupce s praxí tříletou a podstatně nižší pracovní výkonností. Jednalo se tehdy o snahu motivovat z platového hlediska právníky k nástupu do úřadu. Kritéria odměňování ostatních zaměstnanců státu však byla opomenuta. S tímto konstatováním se ztotožňují i příslušní odborníci Ministerstva práce a sociálních věcí. Situace na pracovním trhu právníků je však nyní diametrálně zcela odlišná. Takovéto řešení by přineslo státnímu rozpočtu finanční úsporu. Nebo je druhá možnost - řešit tuto věc novou právní úpravou celého § 16 tak, aby zvýhodněný plat právních zástupců úřadu byl podmíněn specializační zkouškou a byl odstupňován alespoň podle délky právní praxe. Při zachování výše platu pro právní zástupce s krátkou praxí by však toto řešení znamenalo navýšení výdajů státního rozpočtu. Proto si dovolím v podrobné rozpravě načíst ten první pozměňovací návrh. Proto si v podrobné rozpravě dovolím načíst tento pozměňovací návrh, ten první, který jsem vám tady ocitoval.
Děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu paní poslankyni Válkovou, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, vaše dvě minuty.
Je smysluplný a rozhodně bychom měli využít této možnosti, když už tedy je otevřen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o majetku České republiky. Takže jenom upozorňuji na tuto věc, že zde ještě bude třeba zřejmě některých změn.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla.
Tady bychom se mohli dostávat do konfliktů, které, věřím, by si nikdo nepřál. A tak jak jsem cítil napříč politickým spektrem, že to má šanci projít, tak chci říct jenom, že my to podpoříme také.
Děkuji. Chtěl bych poděkovat za vstřícnost a za to, že sněmovna naslouchala a uvědomovala si vážnost situace. A tak už jsem několik měsíců jednal se šéfkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale bohužel tam jsem se zastání nedočkal. Takže z toho pohledu zkoušel jsem i tuto cestu a žádal jsem o možnost přípravy pozměňovacího návrhu. Bohužel jsem byl odmítnut. A pokud do toho dne nepožádají, tak se automaticky počítá, že ten majetek je státu. Stejným způsobem jsem to použil, jenom v opačném znění. Jsem přesvědčen, že to navržené znění je správné, ale samozřejmě je to otázka legislativy.
Ale tím se vyřeší zase účelově pouze ty spalovací motory v národních parcích.
Ještě zde mám jednu faktickou poznámku pana poslance Zahradníka.
Pan kolega zmínil provoz motorových zařízení v národních parcích Šumava. Já jenom chci upozornit, že v Národním parku Šumava existuje aktivita, která provozuje elektrická kola, elektrické skútry, elektrické malé automobily, které jsou napájeny z chytrého energetického bodu nedaleko Hartmanic. Ten název semináře je Decentralizovaná energetika.
S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.
Já jsem hovořil o motorových koloběžkách v Národním parku Krkonoše.
Vzhledem k tomu, že se nikdo již do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím. Pak pan zpravodaj? Také ne. Otevírám podrobnou rozpravu a do ní mám prvního přihlášeného pana poslance Junka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím k mikrofonu pana poslance Humla, připraví se pan poslanec Korte.
Krátké odůvodnění jenom. Mluvili jsme tady o těch reflexních páscích nebo vestách. To, že jsou lidé zmateni, pane ministře, je kvůli tomu, že jste nepopsali, jak velké to má být. Když to budu mít na knoflíku, tak to splňuji v podstatě. To je poprvé. A zákon jedině může ukládat lidem povinnosti. Takže si myslím, že oba ty návrhy by Ministerstvo dopravy mohlo akceptovat.
Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Korteho, připraví se pan poslanec Čihák. Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Čiháka, připraví se pan poslanec Novotný. Prosím k mikrofonu pana poslance Novotného, připraví se pan poslanec Berkovec a po něm pan poslanec Kudela. Ano, děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Berkovce, připraví se pan poslanec Kudela. Pan Kudela stahuje svoji přihlášku do podrobné rozpravy. Ano, výborně, a hlásí se do ní pan poslanec Koubek.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koubka. Děkuji. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu. V tuto chvíli přerušuji 33. schůzi do 20. října, kdy se sejdeme ve 14 hodin.
A proto, aby tento obrovský průšvih nenastal, tak jsem připravil tento pozměňovací návrh, ke kterému se ještě v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Je tady jedna faktická poznámka pana poslance Tejce.
V tomto smyslu nejsem přesvědčen o tom, že v těch jednotlivých případech by stát byl lepším vlastníkem než obce. Mnohdy stát bude logicky uvažovat o tom, že ten majetek prodá.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také chtěl navázat na kolegy Tejce a Farského. Ten problém je skutečně závažnější, než si v této chvíli dokážeme představit ve všech jeho důsledcích, a prosím, aby tato Sněmovna i Ministerstvo financí na tento problém upnuly svoji pozornost. Já jsem původně chtěl předložit pozměňovací návrh, který by zrušil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože jako dlouhodobý starosta vím, že tento úřad je, když to řeknu slušně, na houby. A já na něm začnu pracovat. Děkuji vám za pozornost.
Ano, dále do rozpravy pan poslanec Hovorka.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si nemyslím, že ten zákon by byl úplně špatný, ale domnívám se, že tam je řada věcí, které by se daly napravit i ve smyslu toho, co tady říkal pan kolega Farský. Pomíjí se zde neaktuálnost odstavce 5, který nyní nerespektuje nový právní stav, který nastal přijetím a účinností služebního zákona a novelami zákoníku práce.
Děkuji. Do rozpravy, děkuji.
Věřím, že nevyprovokuji další reakci. Hovoří se o těch reflexních vestách, tak chci jenom upozornit - v tom návrhu slovo vesty vůbec není použito. V žádném případě vesty.
Já jsem si jednak lehce - když jsem si to zadal do Googlu, tak můžete nalézt případy lékařů, kteří dali rozhovory, z Nemocnice na Františku a podobně, jak ošetřují úrazy, které jsou způsobeny segwayi. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňujícímu návrhu, který jsem si podal. Týká se to právě segwayů. Já se osobně domnívám, že je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi chodci a segwayi. Teď myslím opravdu vestu, nemyslím ten retroaktivní materiál, tedy jenom nějaký proužek. Vycházím z obecné zkušenosti. Pokud jdete po ulici nebo jedete autem, tak pokud vidíte skupiny školáků, kteří mají na sobě reflexní vesty, tak přirozeně zpozorníte. Pochopitelně by se to netýkalo integrovaného záchranného systému. Děkuji.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady prostřednictvím paní předsedající rád reagoval na pana poslance Koubka. Má pravdu v jedné věci. Je to míněno tak, že z policie jsme takovéto zprávy oficiálně nedostali. Pravda je, že takové nehody jsou a jsou i prokázány.
Děkuji za slovo. Já bych tady chtěl říci jednu věc. Možnost současné právní úpravy, současného zákona, jim to nepříliš umožňuje.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo.
My se určitě na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových návrhem pana Farského budeme zabývat, s tím nemám problém. Až po několika urgencích jsme konečně dostali data do CRABu a řešíme věci, kde jsme zjistili, že stát pronajímal plochy za 190 milionů a stejné plochy si pronajal za 400 milionů, takže levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Zjistili jsme 25 tisíc nemovitostí, které patří ještě federálním ministerstvům, která už dávno neexistují. Zjistili jsme také absurdnosti jak v paláci Hybernia, na základě rozhodnutí vlády seděl úřad v Brandýse nad Labem. Super místo, že. To jsou peníze, které půjdou do rozpočtu. Takže skutečně ten úřad pracuje velice dobře a já bych strašně rád, abyste neříkali, že ten úřad je na nic. Takže ten úřad pracuje efektivně, vydělává peníze a snaží se samozřejmě přesvědčit ten systém, že je potřeba dát všechny nemovitosti na jedno místo.
Děkuji za pochopení. Po závěrečných slovech po obecné rozpravě... Pokud je to vše, tak prosím pana poslance Ludvíka Hovorku.
Tento pozměňovací návrh má dvě části. To je základní myšlenka, kterou jsem tu chtěl sdělit. Takže to je krátké zdůvodnění.
My respektujeme fakt, že České dráhy jsou akciovou společností podle zákona. Jsou samozřejmě na otevřeném trhu a jsou informace, které oni označují jako obchodní tajemství. Na druhé straně my máme dostatek informací k tomu, že víme, jakým způsobem jsou konzumovány dotace. Tyto informace jsou k dispozici. Já bych jenom chtěl říci jednu věc. Tady bych ale upozornil na jeden fakt, a ten fakt je, že musíme dojít k dohodě na řídicím výboru. To znamená, musíme najít shodu v řídicím výboru o tom, jaká je strategie a jak pokračovat. Já tady přeskočím k těm nádražím. Ano, řekl jsem výrok, že mám indikace, že současná dozorčí rada má problémy se schválením onoho převodu. Já bych tady jenom chtěl upozornit na jeden fakt. Ta cena a ten posudek neprošel celou notifikací. Na základě toho jsme se dohodli, že tento materiál předáme do vlády. Jsou tady jiné názory členů dozorčí rady. Já jsem jim při jednání rovněž navrhl, že pokud se s tím nemohou ztotožnit, tak mají svaté právo odejít. Tyto věci bych rád uvedl na pravou míru. Onen dopravce nám na té schůzce sdělil, jakou má představu, že by měly České dráhy, potažmo Ministerstvo dopravy dělat liberalizaci a pokračovat v dalších věcech. Nebylo to žádné domlouvání, co se udělá nebo co se neudělá. Že někdo na takové schůzce říká kategorické vyjádření a vyhrožuje, na to už jsem si zvykl. Rád bych zopakoval jednu věc. Tyto informace jsou k dispozici a veškeré informace, které my máme k dispozici, rádi předáme.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo. Byl to bývalý první náměstek ministra financí, který si nahrával telefonické hovory a pak je zveřejňoval. A je to stejně nepřijatelné, když se to děje politikům ANO, jako když se to děje našim politikům. Nebudu se radovat, když někdo zveřejňuje soukromý rozhovor jenom proto, že se to děje konkurenci. Já jsem neříkal, že Ministerstvo dopravy nechce dát informace. Ale říkal jsem, že České dráhy. To je předmětem obchodního tajemství? To byl první údaj, který jsem chtěl. To určitě najdeme zase ve výročních zprávách a mělo by to vědět i Ministerstvo dopravy. A nedostal jsem tu informaci. Pak jsem chtěl počet ujetých kilometrů, což je údaj, kterým se dělí u toho prvního. Zase jsem to nedostal. Ani k tomu jste nepotřebovali České dráhy. Počet přepravených cestujících. No to přece nemůže být předmětem obchodního tajemství. Ale řekněme si, proč o tom jednáme. Čerpám z informací jednání rozpočtového výboru, kde pan ministr nebyl, byl tam myslím že náměstek. Ministerstvo životního prostředí vědělo už v roce 2014, že ty peníze bude potřebovat. Nárokovalo si je. Protože já jsem samozřejmě jako kriticky opoziční poslanec zaútočil na reprezentaci Ministerstva životního prostředí: To jste nevěděli dříve? Proč jste to nedělali loni, když jste chystali rozpočet? Tak jenom abychom věděli celý příběh.
Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pan ministr nebo pan zpravodaj? Není tomu tak. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan zpravodaj nebo pan ministr si chcete vzít závěrečné slovo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přečten, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Prosím. A my budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je bod Tuto zprávu uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně představil dva výroční materiály z oblasti vnitřní bezpečnosti České republiky. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky podává souhrnnou informaci o stavu a vývoji kriminality a opatření směřující k jejímu snižování. Nadále ovšem platí, že strmě narůstá počet vietnamských státních příslušníků, kteří páchají drogovou trestnou činnost. To je trend, který bohužel stále pokračuje. Zároveň po tomto výbuchu vláda přijala celý seznam legislativních opatření a změn, které jsou teď právě realizovány v rámci legislativního procesu. Mezi priority v roce 2014 patřila problematika ohrožených dětí a jejich rodin, bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách, prevence předlužování, prevence recidivy nebo pomoc obětem trestné činnosti. Celkem bylo v roce 2014 podpořeno 265 projektů z oblasti sociální prevence, situační prevence a informování občanů, které se realizují ve 146 obcích v rámci krajů České republiky. Já doufám, že tento projekt se bude nadále rozšiřovat. To je věc, která nás nenechává spát a kde je potřeba ještě přijmout řadu legislativních a nelegislativních opatření.
Z mého pohledu je zcela mimo hlavní a střední proud, proto se vás ptám na tu definici tohoto termínu.
To, že někdo má jiný názor, přece není trestné. Co se týká vašich vyjádření, já se je pokaždé pokouším uvádět na pravou míru. To, že si dnes většina lidí myslí, že není potřebné přijímat, já to naprosto chápu. Já tomu rozumím, ale jsme dneska v nějaké situaci. Naše některé okolní země přijaly migrační politiku, která nás ovlivňuje, a my se tomu musíme postavit. Všechny ostatní a větší část z nich jsme efektivně vrátili v rámci readmisí do okolních států. A samozřejmě slýchám kritiky o tom, jak vypadají naše detence. Extrémní pro mě znamená primárně to, co porušuje platné zákony České republiky. To není určitě extrémní. Extremista je ten, kdo porušuje zákon, kdo se snaží prosazovat svoji vůli násilným charakterem, kdo porušuje pravidla, etiku a především právní řád České republiky. Já doufám, že jsem byl srozumitelný.
Jenom mě to zaujalo. Jedna z mých výhrad, kterou jsem přednesl i na projednávání této zprávy v rámci výboru, přišlo mi zvláštní, že zatímco islamofobní scéna je ve zprávě obsažena a je zřejmě a evidentně velice důkladně monitorována, tak příznivci radikálního islámu ve zprávě prakticky chybí, přestože to, že by žádní takoví v republice nebyli, je extrémně nepravděpodobné. Děkuji za pozornost.
Dovolte mi ocitovat článek 2 Ústavy České republiky:"Lid je zdrojem veškeré státní moci. Říká jasně, že většina občanů České republiky je proti přijímání nelegálních imigrantů. Dále mi dovolte zareagovat na to, co jste říkal. Tato vláda již dlouhodobě toleruje trestné činy na území České republiky.